V dnešní době mám čtyři soudní rozsudky, kde je povinnost vrátit finanční částku. Dnes už složky protikorupční policie v Ostravě toto řízení opět obnovily. Dokud budu ministrem dopravy, a nehodlám v žádném případě rezignovat, tak bude obnova rezortu dopravy pokračovat včetně pro někoho možná nepříjemných kroků, které odhalují, jak špatně minulé vlády a minulé vedení včetně Ředitelství silnic a dálnic v rezortu dopravy naši zemi v minulosti spravovaly. Je potřeba, aby někdo už konečně řekl, kdo za to tady všechno může.
Takže já ji odmažu s tím, že se hlásí pan poslanec Stanjura.
A mně to vadí, že není schopen z očí do očí odpovídat na konkrétní dotazy a konkrétní podněty. Já myslím, že to hodnotí odborná veřejnost, a kdo chce, tak s nimi může mluvit a může se zeptat, jak oni hodnotí fungování v jednotlivých letech nebo měsících. Ale jenom pro upřesnění, ten, který vám to chystal, tak tam udělal věcné chyby. A nebylo to 6. prosince, ale bylo to 12. prosince odpoledne. Nevím, o čem mluví, o jakém čase. Nemusíte na mě ťukat na hodinky. Žádný čas neběží. No proč ne? Protože byly interpelace! Takže ani v pátek jsem nebyl na Ministerstvu dopravy.
Kromě kvapného zadávání zakázek pro desítky stranických soukmenovců však neudělal vůbec nic. Proč ODS a TOP 09 tenkrát nekřičely? Nečasova vláda tak neustálým omezováním finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, dokonce i spolufinancováním staveb operačního programu Doprava tento deficit dále prohlubovala. Poté se prokázalo, jak fungovala firma pana Bárty. Vzpomínáte si na tuto dobu? Chápu, že v neustále kolabující vládě ODS, TOP 09 a Věcí veřejných měl každý ministr spíše udržovací funkci, zvlášť když se nestavěly silnice, investice byly zastaveny. Jeho pomýlená sedmiměsíční mise měla opět pouze udržovací charakter. Pan Stanjura svou nečinností a neustále se měnícími rozhodnutími prohloubil chaos a zpoždění v legislativní činnosti ministerstva. Zastavil nabídky na PPP projekty dálnice D3 do Českých Budějovic. Jak zvládl nefunkční centrální registr vozidel? Nevím, jestli pan Stanjura při analýzách a studiích, které si nechal udělat v oblasti mýta, vůbec zjistil, že evropská směrnice z roku 2009 nařídila České republice do tří let zavést evropskou službu elektronického mýta, od roku 2009 do roku 2012, 9. října. Dnes pan Stanjura kritizuje zpoždění výběrového řízení na mýtný systém. Já jsem si na to nikdy nestěžoval. Věřte, že to není jednoduché. Obnovujeme rezort dopravy ještě z doutnajících trosek. Možná bych měl také zmínit poslední nápad vlády Petra Nečase spojit Ministerstvo dopravy s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Asi už to bylo v takovém stavu, že by bylo možná jednodušší toto udělat a zamést za tím stopy. Buďme rádi, že takovýto nápad nevyšel, že vláda skončila dřív, než mohla tuto děsivou představu dokončit. Nejsem si jistý, že by mi měly radit strany, které se na rozvratu rezortu přímo podílely nebo nad ním kvůli zachování vlády zavíraly oči. Proč ho přijímaly v roce 2009 pravicové vlády a stanovily tak nízkou cenu výkupu pozemků, která vedla k neskutečným průtahům vyvlastňovacích řízení a znamenala zrušení mnoha již dříve navržených smluv? Zároveň ušetří významné finanční prostředky státnímu rozpočtu, respektive umožní postavit výrazně více staveb a rychleji za méně peněz. Pan poslanec Laudát mě napadá, že nemáme zákon o zadávání veřejných zakázek, že se všechno zpožďuje.
Je to mimo jiné způsobeno nedostatky v koncepční a řídicí činnosti Ministerstva dopravy. Od roku 2007 nemá Česká republika žádný závazně schválený střednědobý ani dlouhodobý koncepční materiál, který by vymezil priority a naléhavost dokončení jednotlivých staveb v závislosti na dostupných finančních zdrojích." Které politické síly to jsou. V takových podmínkách nejde změnit kurz ze dne na den a samozřejmě každý ministr dopravy sklízí následky rozhodnutí, které udělali jeho předchůdci dávno a dávno před ním. To tedy není omluva současného ministra, ale to je prostě realita. Proto musím říct, že když jsem poslouchal své kolegy z pravé části spektra, tak já považuju za určitou otrlost takovýmto způsobem chtít pranýřovat současného ministra. Když se podíváme na tu plejádu ministrů v minulých vládách, například zmíním pana Aleše Řebíčka a jeho miliardové zakázky pro firmu Viamont, nebo v minulém volebním období pana ministra dopravy Víta Bártu, to byl ten odborník zřejmě, který zastavil svým rozhodnutím 27 připravených rozestavěných silničních a železničních staveb. Ale dobře, to je tedy minulost. Bohužel musím konstatovat, že pan ministr Prachař v tomto ohledu moje očekávání naplnil jen do určité míry. Bohužel například v personálních otázkách bych řekl, že přímo navázal na tápání svých předchůdců. Byla zde o tom řeč. Bude třeba maximálně urychlit čerpání evropských peněz ze současných operačních programů. Vidím rezervy v přípravě zákona o liniových stavbách.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nicméně prosím vás, jestli vám někdo napíše a podepíše se pod to pan Skoupil, šéf odborů: Za celou dobu existence naší organizace nedošlo k takovéto doslova personální genocidě. Dochází k úsměvným situacím, kdy sami zaměstnanci pátrají, v jakém úseku vlastně pracují. Jestli vám přijde normální... Jakou virtuální realitu vlastně chcete v téhle zemi vytvářet? Děláte si z lidí srandu? Nebo já tomu nerozumím. Jestliže tady zjevně hrozí zhroucení klíčové státní organizace, chaos v klíčových strategických projektech... Já předpokládám, že pan premiér tady vystoupí a řekne, jak bude tu situaci řešit. Já jsem si nevymyslel termín mezi prvním a druhým kolem senátních voleb. Já si myslím, že tragický nárůst tragických nehod na našich silnicích za posledních devět měsíců prostě není volební téma. Nechci! Pan Schwarz - pracovní skupina. Pane ministře, můžete potvrdit, že na post provozního ředitele jste přijal jistého pana Maříka? Pány kolegy z ANO bych upozornil, že se údajně zaštiťoval jedním z vás. Můžete vyloučit, že se nevrátí lidé z poloviny minulé dekády s nevalnou pověstí? Pane ministře, vycházím ze zápisu odborářů. Považujete možné vazby podnikatele Jančury v dopravě za normální? Existují indicie, že dochází k obnově šedé zóny. Do personálních otázek samostatné organizace zasahují lidé vně této instituce bez zákonných pravomocí a odpovědností. Nelze vyloučit střet zájmů. Pane nepřítomný premiére vlády - přítomný, omlouvám se. Co se ještě musí stát, abyste situaci řešil? Proč tolerujete potenciální budování korupčního prostředí v rezortu dopravy? Jak dlouho ještě? Legislativa - Legislativní úsilí Ministerstva dopravy a vládní koalice. Jako velké vítězství koalice bylo ohlášeno protlačení novely zákona o urychlení výstavby liniových staveb. Následně pan ministr zastavil všechna vyvlastňovací řízení. Pan ministr z důvodu neznámého zastavil zpracování znaleckých posudků na cenu pozemků. Pochybuji o ústavnosti této novely. V zákoně o vyvlastňování je totiž uvedeno, že vyvlastňovat lze až po vyčerpání všech ostatních možností. Pokud jsou moje informace správné, jednomyslně prošel vládou návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Jak jste, pane ministře, hájil potřeby rezortu? Kolik dalších měsíců budete potřebovat na prosté parametrické změny zákona? Kolik roků budete potřebovat na implementaci nové evropské směrnice, která výrazně liberalizuje podmínky při zadávání a realizaci veřejných zakázek? I když je to v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, proč na současnou nedostatečnou technickou novelu mlčíte? Tak co to vlastně v té legislativě vaše ministerstvo dělá? Jak se shodují vaše stesky na legislativu s hlasováním o novele zákona o vlivu staveb na životní prostředí? Vždyť to, co doputovalo do Sněmovny, je další ranou rezortu stavebnictví v krizi. V jakém stavu je prosím příprava vámi ještě letos slibovaného zákona o liniových stavbách? Možná ano. Odborářům to také šlape. Panu Hanákovi asi taky. České ekonomice ale nikoliv. Pane premiére, domníváte se, že pan ministr Prachař bude schopen zajistit legislativní proces u zákonů podstatně složitějších, než jsou zákony o zadávání veřejných zakázek, značky na přání a podobně? Jak chcete lidem garantovat, že zvládne například velice komplikovanou legislativu kolem bezpilotních letadel? To, že někdo má úspěšnou speditérskou firmu, ještě neznamená, že rozumí dopravě. Všichni, kteří se v oblasti výstavby liniové infrastruktury pohybují delší čas, vědí, jak věcně a zejména časově náročné je získání územních rozhodnutí o umístění stavby, stavebních povolení, výkupy potřebných pozemků. Tomu však předchází často úmorné projednávání zásad územního plánu a vlastního územního plánu. Dnes bez konsensu s politickými reprezentacemi obcí a krajů nemáte prakticky šanci v požadovaném časovém úseku stavbu zrealizovat. Trasování je stabilizované. Na projektovou přípravu byly vynaloženy desítky milionů korun. Před časem Nejvyšší správní soud zrušil zásady územního plánu pro tuto stavbu, mimo jiné, což je nyní řešeno, a územní plán ale ponechal v platnosti. Aktivisté využili jako v mnoha jiných případech formálního pochybení. Myslíte, pane předsedo, že by poslanci z hnutí ANO mohli buď být ticho...
Tak oni to nejsou jenom poslanci z hnutí ANO, tady vidím dva koaliční poslance v družné debatě.
Já se domnívám, že jste měli v těch ještě neskončených volbách takovou podporu a skutečně jste tak silní, že si můžete tyto kroky bez jakýchkoliv politických ztrát dovolit, a okamžitě veřejnost to ocení, protože tady už nejde o politické šťouchání, tady jde o krach jedné ze základních ekonomických institucí. Takže prosím a moc prosím: my jsme jako opozice připraveni věcně diskutovat, pokud tam dáte ministra nebo ministryni komunikativní. Pokud ne, pak to končí jako v éře ministra Bárty boucháním do stolu, dramatickými odchody, boucháním dveří.
Takže tímto jsme učinili organizačním záležitostem za dost a nyní prosím pana poslance Stanjuru k mikrofonu. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pan ministr ví, my se občas tak špičkujeme, že mu říkám, že je mistr odkladu. To je naprosto v pořádku. Pan ministr přišel s překvapivým řešením po jedné ze svých zahraničních cest a říká: budeme využívat slovenský systém, nebude nás to stát ani korunu. Za prvé, dneska Ministerstvo dopravy vlastní ten systém komplet včetně zdrojových kódů softwaru. Teď pominu to, že tady jsme před pár dny nebo týdny rozhodovali o odsunutí implementace nového zákona, který bezesporu zasáhne do centrálního registru vozidel. Co to znamená? Pan ministr umožnil, aby ČD Cargo se nemuselo řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek, a všechno může zadávat z ruky. To je ta nová transparentnost v oblasti ČD Cargo. Třetí věc, kterou chci zmínit, je přeprava žlutého fosforu. Pan ministr se tomu směje. Nevím, co je na tom směšného! Mimořádně nebezpečná látka a podle všech předpisů musí být přepravována ve speciálních vozech. Ano, je precedent. Já jsem ji odmítl udělit, protože ministrovi nepřísluší, aby v prvním stupni rozhodoval. A nechci nikoho zbytečně děsit, ale prostě tato mimořádně nebezpečná látka se přepravuje ve vagonech, které neodpovídají požadavkům a směrnicím. Mimo jiné jezdí i přes Přerov. Já jsem si doposud myslel, že to je ministr dopravy. Mimo jiné slyšeli jsme několikrát: komise pro poradce rozhodne do konce prázdnin, do konce září, příští týden. Opět jsme 15. října, nic ukončeno není.
Nepřijdeme v souvislosti s porušením zákona o zadávání veřejných zakázek o evropské finance, když tento úsek byl už ve zpoždění neřešitelném do zimy? Budu rád, pokud vyšetřovací komise zjistí, že na všechny moje otázky bude odpovězeno tak, že naše země z toho vyjde bez újmy a škod. Pane ministře, jaké jsou vaše osobní zkušenosti s vedením dopravní investice? Jinak byste nedopustil šílenost, která se údajně na rekonstruovaných úsecích odehrává. Byl vyhozen, nebo utekl sám? Místo něj tam údajně chodí Tomeš a Petrák. Otázka možná i pro vyšetřovací komisi. Jak je smluvně ošetřena jejich odpovědnost? Kdo ponese odpovědnost za případné škody? Kolik budou stát rekonstruované úseky? Údajně se nikdo nezabývá průběžnou administrací změnových listů. Co budeme dělat, když bude překročen zákonný limit? Můžete to porovnat s původními plány druhé etapy? Co jste dělal pro to, aby byly problémy eliminovány? Pane ministře, najednou propukla horečná iniciativa provizorních oprav obrusných vrstev na D1 v místech, kde to nebylo nutné, respektive místech, která rozhodně nejsou nejhoršími. Jak se to slučuje s manažersky úsporným řízením? Nechcete náhodou rychle utratit peníze z letošního rozpočtu, protože čerpání na realizovaných projektech vázne? Zase, určitě bod pro audit nebo poslaneckou komisi. Ještě tak aby tam někdo ukládal odpad z lagun. Neodkládáte náhodou rozhodování rozhodčího soudu v kauze nesprávně uplatněných valorizací? Tady předpokládám, že tedy vznikne speciální vyšetřovací komise, o kterou požádala paní poslankyně Havlová. Nebudu se zmiňovat o průběhu obecně známého sesuvu. Ale proč ještě sesuv není sanován? Byla odeslána? Proč jste takovou prodlevu nevyužili k vyhlášení řádné veřejné soutěže na dodavatele sanací? Kolik to bude stát? Připravujete na sanaci soutěž? Kdy se tedy občané obcí s průjezdnou dopravou ve Velemíně a dalších vlastně dálnice dočkají? Mohu vám jen sdělit, že dlouhý časový odstup od živelní katastrofy bude těžko vysvětlitelný pro použití nástrojů na zadání zakázky z volné ruky. Riskujete, že budete obviněn z porušování zákona. Další potenciální téma pro vyšetřovací komisi. Svoji tvrdost vůči dodavatelům jste několikrát deklaroval. Jestli se nemýlím, není převzata dodnes. Shrnutí pro potenciální vyšetřovací komisi. Přípravu nových investic, zejména v oboru silnic, dovedlo do stavu totální anarchie. Existují vážné pochybnosti o hájení zájmu státu ve sporných kauzách. Existují vážné pochybnosti o dodržování zákonů, zejména zákona o zadávání veřejných zakázek. Nejsou vykupovány pozemky pro nové stavby. Byly zpožděny přípravy, například na systém výstavby design bild. Koncepční záměry nejsou projednávány v gesčních výborech Sněmovny s kraji. Jsou veřejně vyhlašována řešení, která ruinují dlouholeté připravované varianty. Pane premiére, zvládání tvorby legislativy, chaos při přípravě nových investic, neřešení starých problémů, kde hrozí poškození státních zájmů, uzavírání sporných dodatků smluv. Kam ještě situace musí dojít, abyste sáhl k razantním opatřením a dnes připustil vytvoření vyšetřovací komise? Nebo je uděláte po sobotním uzavření volebních místností? Proč tyto zásadní plány neprojednáte nejdřív ve výborech Poslanecké sněmovny, ve Sněmovně, s odbornou veřejností? Proč ignorujete krajské politické reprezentace? Toto téma není příliš třeba zmiňovat. O kauze vinařské firmy informovala média. Jen podotknu, že zmíněné práce mají vykonávat buď SÚSky, nebo firmy vybrané v řádných tendrech, které mají uzavřené rámcové smlouvy. Pak byly navýšeny na 6 milionů. Teď se v tom jede vesele dál. Situace v přípravě tendrů na nového provozovatele elektronického mýtného. Zatím jsem zaznamenal slova o převodu provozovatele na ŘSD - ale proč potom je destruován příslušný útvar? Pane ministře, jednal jste s ASFINAGem, jednal jste s KAPSCHem. To zase chcete zasít problémy, které už jednou v polovině minulé dekády režírovala vláda vedená sociální demokracií? Co to vlastně má za snad 100 milionů korun udělat ona poradenská firma? Hledat rámcové, odborné a politické zadání? Je to pravda? Jak tohle vaše počínání konvenuje s výroky vašeho šéfa Babiše o neschopnosti vybudovat propojení naší země se sousedy? Každý vnímavý uživatel si musí všimnout, že staré pořádky se v éře ministra Prachaře nádherně rychle vrátily. Ředitelství silnic a dálnic nedokončilo nebo nepřevzalo oponentní posudky, které byly zadány v roce 2013, s jedinou výjimkou, dokončení od ČVUT. Zatím se v dopravních omezeních nestal zásadní karambol. Proto asi polevil tlak pana ministra dopravy a dopravní policie už u zrekonstruovaných úseků není vidět. Můžete nám sdělit, kdo a proč toto zrušil? Jaký malér se musí stát, aby se opatření vrátila do kvality, ve které byla? Proč polevila dohledová péče a pohotovost pracovníků SSÚD? Zřejmě v tom spočívá vysvětlení, že se znovu vrátila česká specialita - po realizaci dopravních omezení, rozuměj uzavírky, následuje technologická přestávka.